Buď jsou to dvě strany, v některých případech dokonce tři strany.
Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji a nyní poprosím pana poslance Šenfelda. Prosím, máte slovo.
Snažil jsem se dotčeným zemědělcům pomáhat od samého začátku a také jsem byl jedním z iniciátorů té velké porady u pana ministra zemědělství. Já tady chci říct, že to je velmi složitý právní problém. Relativně na těch pozemcích už je klid a ti, co zaseli, si svoji úrodu sklidili a ještě sklízejí. Tady spíš jde opravdu jenom o to, dotáhnout ty rozhodovací procesy do samého konce, aby ti zemědělci mohli čerpat předmětné dotace. Já jsem šel ještě tak dál, jestli by se nenašel nějaký nástroj, aby ti zemědělci mohli ty dotace obdržet zálohově. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážím si toho. Nicméně jak jsem tady zmiňoval a také odpovím panu poslanci, opravdu naše ambice je do konce roku mít všechny tyto spory vypořádány rozhodnutími a potom i výplatou.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, s řádnou přihláškou tedy. Prosím, máte slovo.
Já chci poděkovat panu kolegovi Šenfeldovi za to, že potvrdil, co tady říkám. Nevím, nejsem teď v tomto legislativně úplně pevný v kramflecích, ale myslím si. A v případě, že to tak bude platit, bude všechno vyřešeno. Tak bych doporučoval, abychom se dohodli na tom, že to do 31. ledna odložíme, nebo zkrátka uložíme vám, abyste nás informoval, jak to dopadlo. V tom případě mi nezbývá než dát nesouhlasné a pak, až se k tomu vrátíme, tak nám pan ministr, věřím, řekne "věci jsou vyřešeny", pokud to půjde v lednu, a můžeme jít od toho.
Pan ministr se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Do konce roku vypořádáme tyto věci, do konce ledna jsem připraven tady podat informaci o tom, jak ta věc doběhla do svého konce. Děkuji.
Ano, děkuji. Pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy.
Děkuji. V České republice je obor speciální pedagogika pro dálkaře kromě UJAK snad jen na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, takže jim nezbývalo nic jiného než studium na Slovensku nebo v Polsku. Katolická univerzita, kde se, jak se ke mně dostalo, musí povinně účastnit mší a v promočním slibu je, že budou pracovat ve prospěch církve a šíření Kristovy pravdy. Jinak je tomu u studentů, kteří šli dostudovat na soukromou Dolnoslezskou univerzitu do Wroclawi. První stupeň základní školy je v Polsku jen první až třetí třída, předměty jsou jinak organizovány. Studenti neskládají státní závěrečné zkoušky, pouze obhajují diplomovou práci. Polské školství, vysoké i základní, má jinou tradici, formu a strukturu než školství naše. Chtěla bych se proto zeptat: Jaké jsou v České republice možnosti dálkového studia oboru speciální pedagogika na vysokých školách? A dále, jak to je s uznáváním kvalifikace absolventů studia speciální pedagogiky z Wroclawi učit na českých školách, když pro polské školy ji údajně nemají?
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si odpovědět na interpelaci. A co se týká otázky dálkového studia v oblasti speciální pedagogiky, tak určitě je pravdou, že dálková studia, a to obecně, musím říct, z hlediska vysokých škol nejsou příliš využívána.
Děkuji.
Chci poděkovat za to, co jste teď říkala. Nicméně samozřejmě my se na to můžeme dívat z pohledu studentů a z pohledu zájmu České republiky o to, jaká tady bude vzdělanost. A nejde tedy jenom o skupinu, která si ve Wroclawi dokončuje studium z UJAK. Rektor Dolnoslezské univerzity ve Wroclawi oslovuje dopisy ředitele českých základních škol, že na Dolnoslezské univerzitě si jejich učitelé mohou získat aprobaci.
Děkuji. Pan poslanec Karel Schwarzenberg bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci prohlášení představitelů České republiky ke vztahům s Čínou.
Moje dotazy jsou velmi konkrétní. Proč si Ministerstvo dopravy opatřilo posudky, na základě kterých byla zvolena procedura, tedy jednací řízení bez uveřejnění, až na jaře letošního roku? A především, jak by Ministerstvo dopravy pod vaším vedením postupovalo, kdyby posudky, které si opatřilo až na jaře letošního roku, konstatovaly, že je třeba vypsat otevřené zadávací řízení, které by si vyžádalo více času? Ano, je to otázka hypotetická, ale i její řešení muselo mít ministerstvo připraveno v záloze, pokud tuto záležitost chtělo řešit odpovědným způsobem, což si s ohledem na průtahy spojené s vypsáním zadávacího řízení bohužel nemyslím. Přesto vás, pane ministře, prosím o odpověď.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
My jsme tady měli celou jednu schůzi o mýtném systému a já bych tady chtěl říct, že ÚOHS v podstatě ve svém rozhodnutí potvrdil to, co jsme tady říkali. A ta vaše otázka, co bychom dělali, kdybychom věděli, že nemůžeme, víte, ta otázka v podstatě není, protože naše povinnost je to mýto vybírat. Já jsem té povinnosti dostál.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Já myslím, že jste to řekl jasně, že je v pořádku, že Česká republika bude dále vybírat mýto.
Trošku se točíme v kruhu. Toto otevřené výběrové řízení nebylo lze vypsat, protože Ministerstvo dopravy nemělo k dispozici zcela podstatné záležitosti, které by do tohoto výběrového řízení mohlo dát. Dvě možnosti by byly, že buď najdeme cestu, jak to prodloužit, a myslím si, že jsme ji našli. To by bylo způsobení škody velkého rozsahu a to si nedovedu představit, kdo by si takovouto zodpovědnost na sebe vzal. A pak třetí možnost, nějakým speciálním zákonem. Ano, měli jsme další teoretické možnosti. Ten plán B máte vždycky. Nicméně chtěl bych říct, že lépe v tomto případě pro všechny je, když jsme byli schopni tuto zakázku prodloužit stávajícímu provozovateli a hlavně snížit náklady na výběr mýta o 500 milionů ročně, což je výrazná úspora. Myslím si, že to ten systém efektivně umožní využívat dále.
Pan poslanec Jiří Zlatuška bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou - ale pana poslance nevidím, tudíž jeho interpelace propadá.
Vážený pane ministře, kauza nevyznamenání pana Bradyho hýbe už několik dní veřejným prostorem. Objevují se různé interpretace, a co hůř, také různá fakta. Nekoresponduje buď s jejich staršími výroky, nebo s postupem zvoleným u jiných vyznamenaných osobností. Cituji: Jestli mám používat silné výrazy jako vy, tak řeknu, že pan Herman lže. Pokud je tomu skutečně tak a nemluvíte pravdu, je to problém. Pokud tomu tak není a vy pravdu mluvíte, a já nemám důvod myslet si na základě našeho dosavadního stýkání a potýkání se v Poslanecké sněmovně cokoliv jiného, je takové osočení ze strany vysoce postaveného úředníka prezidentské kanceláře, která se v této kauze prezentovala protichůdnými výroky, neodpustitelné a volá po vyvození odpovědnosti. Situace, kdy kancléř nejenže nemá bezpečnostní prověrku, ale silnými slovy neodůvodněně uráží členy vlády, je nepřijatelná. Předpokladem vyvození následků je, že bude vyjasněno, jak celá kauza proběhla, a proto vás, pane ministře, oslovuji s žádostí o vyjádření vašeho stanoviska. Promiňte mi, když si vypomohu slovy kancléře Mynáře: lžete, pane ministře?
Je velmi jednoduché dneska, když máme mnohem dokonalejší geologický průzkum, říkat, že bylo něco uděláno špatně. Jsem přesvědčen, a shodli jsme se na tom na této stavbě i se všemi geology, kteří tam byli, že v té míře poznatků, jak to bylo projektováno, je to naprojektováno dobře. Jenom abych využil správně čas, chci odmítnout, že by obec Prackovice byla nějakým způsobem omezena výstavbou této dálnice. My jsme se s nimi dohodli, že dostanou nový vodovod, protože si stěžují, že přišli o vodu. Pokud mi dáte ty podklady, tak já vám na to určitě odpovím dokonale písemně.
Přikročíme k další interpelaci.
Děkuji za slovo. Čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, protože naše ekonomika je navázána na ekonomiku Spolkové republiky, a myslím, že tomu také vděčíme za celkem velmi úspěšný hospodářský vývoj. A já bych vás poprosil, abyste vysvětlil svá slova, protože si myslím, že v době, kdy by měla být posilována hrdost a vlastenectví, vyznívá to jako možné budoucí připojení k Německu.
Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.
Děkuji. Protože pravděpodobně došlo k tomu, že se někdo přeslechl a místo "ekonomicky" tam napsal "teoreticky". Já jsem řekl, že kdybychom se na to dívali čistě ekonomicky, tak bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, co se týká toho objemu naší ekonomické výměny. Jinak s vámi naprosto souhlasím, že je třeba mít hrdě vztyčenou hlavu a rovnou páteř, nebýt vazalem žádné země, ať je veliká, nebo malá. Takže vám děkuji za podporu a doufám, že teď je to vyjasněno.
Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku.
A teď k těm dvěma případům. Nejprve bych rád uvedl na pravou míru, jak je to s výměnou střechy peronního přístřešku ve stanici Lukavici na Moravě. Na zastřešení peronních přístřešků byly použity polykarbonátové desky. Desky použité na zastřešení musí být odolné jak vůči povětrnostním vlivům, tak především vůči UV záření. Díky působení těchto vlivů mají omezenou životnost a po určité době degradují a ztrácejí požadované vlastnosti, což má vliv na bezpečnost provozu a ohrožení cestujících. V roce 2014 došlo k havárii přístřešku ve dvou železničních stanicích, a to v Grygově a v Brodku u Přerova. V prvním případě je rázová vlna od projíždějícího vlaku neporovnatelně vyšší. Na základě této události byla provedena revize všech přístřešků v obvodu místně příslušného správce železniční dopravní cesty, byly jasně stanoveny konstrukční úpravy a závady, které musí být na jednotlivých přístřešcích odstraněny. Byly řešeny problémy konstrukce, ukotvení přístřešku, zavětrování, detailní zasklení a odvodu dešťové vody, včetně kondenzace vlhkosti v ocelových konstrukcích. Každý přístřešek byl tímto způsobem prověřen a v průběhu období roku 2014 až 2016 jsou tyto závady odstraňovány.
Děkuji. Vážený pane ministře, v září jsem interpelovala paní ministryni Šlechtovou ohledně návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, která je ve srovnání s předchozí verzí dosti reduktivní. Pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy. Okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst. Zaznamenala jsem, že proti tomuto návrhu vystoupilo v meziresortním připomínkovém řízení Ministerstvo zdravotnictví, které dokonce požaduje jeho stažení z legislativního procesu. Mohl byste, pane ministře, osvětlit důvody, které k tomu Ministerstvo zdravotnictví vedly, a případně také nastínit, jaká v současnosti probíhají ohledně budoucnosti tohoto návrhu jednání? Děkuji za písemnou odpověď.
Paní poslankyni bude odpovězeno písemně.
Moje otázka je jednoduchá. Mě zajímá celkový stav čerpání evropských fondů, které má Česká republika na léta 2014 až 2020 k dispozici. Dále mě zajímá, kolik finančních prostředků plánovaných v rozpočtu na rok 2016 v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu bude proinvestováno a jaký byl plán, to znamená, jakou očekáváte skutečnost ke konci roku 2016 a kolik finančních prostředků do rozpočtu EU měly jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v plánu.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem 261, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První, kterou se dnes budeme zabývat, je odpověď pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci kauzy Najmr. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, který je zde přítomen, a já otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Bendla.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený, konečně přítomný, pane ministře, jsem rád, že jsem se vás konečně dočkal, protože jsem tady několikrát na vás čekal, ale nedočkal jsem se vás. Krajská agentura pro zemědělství a venkov uznala předložené podklady a zapsala nové uživatele do registru LPIS. Agentura ho vyzvala, aby předložil právní důvod užívání. On však předložil vyjádření současného uživatele, z něhož pracovnice krajské agentury pro zemědělství neshledala žádný právní důvod užívání a pozemky nechala novým uživatelům. Najmra na syna Daga Najmra, takže z tohoto titulu náleží užívací právo jemu. Podotýkám, vracím se znovu k tomu, že se starým panem Najmrem, otcem tohoto pana Najmra, který převedl firmu na někoho jiného, ale on jako právnická osoba měl nájemní smlouvu s těmi vlastníky půdy, kteří mu ji řádně vypověděli.
Kdo je proti tomuto návrhu? Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvy. Dnes od 11 hodin do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Kasal a dále dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská. A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je Tento materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
V první části jsou uvedeny informace o počtu a charakteru akcí, o jejich struktuře a počtech cizinců. Na pravicové extremistické scéně jsou to zejména Národní demokracie, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dělnická mládež či Nová platforma bývalých neonacistů. V roce 2015 bylo Policií České republiky zjištěno 175 trestných činů s extremistickým podtextem. Nová Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy.
Já vám děkuji, pane ministře.
Ale tím nebudu zpravodajskou zprávu infikovat, nechám si to až do rozpravy.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Média nejvíce akcentují tzv. protiislámské činy. Nicméně podle zprávy došlo vůči muslimům za minulý rok k 5 trestným činům. To uvádím jenom pro představu, kde je asi větší problém. Co se týče aktivity, tak levicový extremismus je přibližně o třetinu aktivnější než extremismus pravicový. A je tady jeden podstatný rozdíl. Mnohem větší společenská nebezpečnost je tedy podle mého názoru v levicovém extremismu, který přechází od slov k činům a neštítí se ani žhářských útoků. V této zprávě nejsou zahrnuty různé organizace, mnohdy i placené státem, které prosazují rozsáhlé přijímání islámských imigrantů, a tím i fakticky islamizaci naší země. Tedy jinak, snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým podle definice, kterou se řídí Ministerstvo vnitra. A je tam jasně řečeno, že extremisté nejsme. Naopak my prosazujeme posilování demokratického systému, ať už referendy, nebo přímou volbou, a předložili jsme i zákon o absolutní svobodě slova. Zatímco tedy islamofobní scéna je ve zprávě obsažena a je zjevně monitorována, tak příznivci radikálního islámu ve zprávě chybí, přestože o jejich existenci se dá jenom těžko pochybovat. Já jsem byl při projednávání na výboru ujištěn, že tomuto se věnuje zpráva o terorismu. Já jsem proto na výboru pro bezpečnost navrhoval vrátit zprávu Ministerstvu vnitra k dopracování. Neprošlo to. A já nemám pochybnost, že by tento návrh neprošel ani tady na plénu. A ostatně je fakt, že to je zpráva za rok 2015 a nějakým způsobem ji měnit koncem roku 2016 už příliš asi smysl mít nebude. Dovolil bych si ale požádat Ministerstvo vnitra, aby v příští zprávě za letošní rok už byly tyto informace doplněné.
Vedle toho si stát konkuruje sám sobě. Já jsem s ředitelem centrály hovořil. Dohodli jsme se, že v letošním roce ještě dojde k určitému technickému dovybavení a následně že hledáme cesty, jak i policistům v těchto útvarech vylepšit platové podmínky tak, aby byly srovnatelné s NCOZ. Na druhou stranu v trendu za poslední tři roky je zjevně vidět, že Ministerstvo vnitra navyšuje jak mzdové prostředky, tak prostředky investiční. Máte pravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, u té balistiky. To se prostě nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, tak je potřeba vyvodit další personální odpovědnost, protože toto není možné. Já bych pochopil, kdyby se spletli v řádech jednotek, desítek kusů, ale tak jak se spletli, to už mi nepřipadá jako omyl, ale spíš záměr. A jsem velmi rád, že tu debatu tady vedeme, a jsem velmi rád, že jsme schopni i některé konkrétní věci vylepšit. V minulosti jsme byli svědky, kdy policie dostávala nekvalitní vybavení, oblečení a další věci. Nejde to skokově, nejde to okamžitě, abychom přezbrojili celou policii, abychom jí dali nové uniformy najednou, bylo by to velmi drahé, ale snažíme se s nimi debatovat a snažíme se jim vysvětlovat, jakým způsobem ta obměna bude pokračovat. Byl jsem tam i s panem kolegou Váňou tuším. Teď pomíjím to, že je tady další spor o kvalitu dodaných vest. Bavíme se o tom, připravujeme nějaký názor, bavíme se o tom se specialisty nejenom od policie, hasičů, ale i ostatních sborů. Abych tady hovořil o fungování městské policie - co město, to městská policie. Samozřejmě se řídí zákonem o městských policiích. Teď dochází k debatě o tom, jaké změny by v tomto zákoně měly být. Jednáme o tom velmi intenzivně právě s výborem pro bezpečnost. Já ale nemám ambici za ta města hodnotit přínos pro ně. Je na každé obci, aby se rozhodla, zda městskou policii mít, či nemít. My můžeme pouze sledovat trendy a spolupráci, která tady existuje. Pokud bych ji měl já hodnotit, tak říkám, že za nás spolupráce mezi městskými policiemi a státní policií je velmi dobrá, na velmi dobré úrovni. Ostatní otázky, které tady zazněly, já se pokusím je zanalyzovat z těch vystoupení jak paní kolegyně Černochové, tak pana kolegy Bendla, tak pana kolegy Ondráčka a pokusíme se ty věci, kde byly konkrétní dotazy na čísla, doplnit a rozeslat opět všem poslancům.
A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To je první.
Pane poslanče, já vám děkuji. Pouze pro pořádek, faktická poznámka tohoto druhu by měla patřit spíš do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Eviduji žádost o vaše odhlášení.
Poté bychom případně projednali neprojednané body z bloku Zprávy, návrhy a případně body z bloku druhých čtení. Než přejdu k pořadu schůze, ještě upozorňuji, že zítra, v pátek 28. října, bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Zákon o korporacích. Děkuji. Je tady žádost o odhlášení. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zavadila. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.